Proč jsme tyto dvě věci odsouhlasili?
Několik velmi stručných reakcí, především na Richarda Brabce, který začal tím, že chce uvést na pravou míru několik mých nepravd. Shodujeme se na některých věcech, shodujeme se jasně na tom, že například norma Euro 7 tak, jak ji Komise navrhla, je kontraproduktivní i ve vztahu k životnímu prostředí, pro mě jeden ze závažných důvodů, proč tomu budeme bránit. Dopad na pracovní příležitosti, kterých v souvislosti s automobilovým průmyslem a ve všech návaznostech je půl milionu, by byl velmi citlivý a bolestný. Proto znovu zdůrazňuji, to byla Česká republika jako jedna z prvních, která ten prapor zvedla nikoliv hyperkorektním odmítnutím, ale jasným konstatováním národní pozice, že pokládáme tu normu za nepřijatelnou. Takhle zněla slova a zní slova usnesení vlády ještě z prosince loňského roku. Tedy znovu zdůrazňuju, v tomto směru postoj České republiky jednoznačný, jeden z prvních, a jsme to také my, kteří vytváříme tu skupinu států, které říkají této normě v té podobě, jak to představila komise, jasné, zřetelné "ne".
Další důležitý point je, že v České republice je nejvyšší DPH na potraviny. Například Německo má na potraviny 7 % DPH, Polsko má normálně 5 %, ale DPH byla dočasně snížena na nulu. Je patrné, že v těchto zemích rostly ceny pomaleji než v České republice. V některých případech jsou ceny potravin navýšeny chováním obchodních řetězců, které využívají nerovnováhy nebo paniky na trhu a zvyšují si marže. To je příklad zejména u cukru a vajec. Jaký je tedy teď aktuální vývoj v problematice cen potravin v České republice? Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhlásil, že bude sektorově sledovat marže a ziskovost u všech tří článků: zemědělec-potravinář-obchodník na třech komoditách, a těmi budou zejména cukr, olej, máslo, pravděpodobně i čtvrtá komodita, a to je drůbeží maso. Do toho všeho vnímáme v mediálním prostoru výkřiky některých, jako například pana Prouzy, že největší zisk mají velcí zemědělci, nebo že v České republice jsou tak velké ceny zemědělců a potravinářů, protože ti mají tu významnou tržní sílu a ovlivňují cenu. Tak mi dovolte tedy opravdu jenom pár polemiky nad těmito sděleními. Zemědělci si cenu nestanovují, prodávají za ceny, které jsou určené Evropskou burzou nebo vyhlášenými cenami na hlavních trzích, a to je pro nás většinou Německo. Na to existuje opravdu dostatek podkladů. Za rok 2022 vychází u zemědělců velmi dobrý hospodářský výsledek u většiny komodit, kde nejsou, opakuji, nejsou závislí na obchodních řetězcích, ale na evropských cenách, a je to z těch důvodů, že náklady, za které nakoupili před zdražením způsobeným válkou na Ukrajině, a sklizeň prodali za vyšší ceny po ní. Toto se ale obrátí v roce 2023, kdy náklady nakoupili za vysoké ceny, ale prodejní ceny komodit výrazně propadají. Jiná situace je u komodit, kde ceny pro zemědělce řídí obchodní řetězce - ovoce, zelenina, brambory, vepřové a drůbeží maso. Tady dopadl rok 2022 většinou ztrátově a dochází k dalšímu poklesu výroby. Kromě pár nadnárodních společností globálních potravinářů nemají čeští potravináři významnou tržní sílu, aby ovlivnili cenu. Naproti tomu ty největší obchodní řetězce jsou koncentrované na pár vlastníků a zabezpečují přes 70 % maloobchodního trhu. Na číslech z Českého statistického úřadu, která prezentovalo Ministerstvo zemědělství, ale i další média, lze prokázat na porovnání cen zemědělců a zpracovatelů a obchodů, jak u obchodníků rostla marže a také jak je neúměrně velká. Příklad neúměrné marže je i u jablek. To odpovídá i porovnání zisku k vloženému kapitálu a nákladům. Má to dvě příčiny. Do toho vstupuje prodej přebytků z jiných zemí do našich řetězců, kde ve vlastní zemi většinu produkce prodají za přijatelnou cenu, ale přebytek, většinou s horší kvalitou, prodají za velmi nízkou cenu. Tuto nereálnou cenu požadují řetězce po našich zemědělcích a potravinářích. Za prvé by měla apelovat na obchodní řetězce, aby snížily marže na běžnou úroveň v západních zemích EU. Za druhé by měla důrazně vyžadovat dodržování zákona o významné tržní síle a zákona o cenách. Za třetí by měla snížit DPH u potravin na obdobnou úroveň, jako je v ostatních zemích EU. Politika Ministerstva zemědělství by měla směřovat k maximální soběstačnosti v základních potravinách, to znamená přesunout část podpory na motivace pro zemědělce, aby vyráběli potraviny, a ne na to, aby jenom jedenkrát za rok mulčovali trávu. Já myslím, že takto bychom tady mohli polemizovat. Mám tady připraveny podklady na mouku, mléko, vajíčka, brambory, cukr, drůbeží maso, vepřové maso, jablka a tak dále. Je to opravdu docela rozsáhlý spis a asi by stálo za to, ta jednotlivá data zanalyzovat.
Každopádně vaše přednostní právo, prosím.
Tak prosím vás, pokud tohleto redaktoři prohlašují, tak se opravdu mýlí. Já se hlásím k tomu, že jsem svým založením konzervativní, ale neznamená to, že souhlasím s jakýmkoliv konfliktem, kde umírají lidé. A takovéto podsouvání od redaktorů a takováto obhajoba mi přijde nemístná. Prosím vás, byla bych ráda, kdyby konzervativní názory nevykládali redaktoři tak, že podporujeme boje na Ukrajině.
Děkuji za dodržení času. Ještě načtu tři omluvy. A nyní se dostáváme k přihlášce pana poslance Patrika Nachera a připraví se pan poslanec Jaroslav Foldyna.
Našel jsem tam minimálně tři zvláštnosti. To určitě nikdo nebude napadat, že by to byl nějaký fanoušek hnutí ANO. Nevyšlo to v Mladé frontě nebo v Lidových novinách, abyste se na to nevymlouvali. Ale myslím si, že popisuje tu realitu celkem trefně. Člověk může nebo nemusí souhlasit se způsobem, jakým uchopila rozpočtové výdaje, že v legislativní nouzi upravuje důchody. To je to, o čem já jsem mluvil, co jsme řešili minulý týden. Koalice se tu bude zasazovat o něco, z čeho se důchodce nenají a rozpočet nezasanuje: o změnu způsobu volby do televizní a rozhlasové rady. Tak pokračuji dál. Ale svolávat kvůli tomu už třetí mimořádnou schůzi, to působí nepochopitelně - do chvíle, než začneme uvažovat mocensky. Bylo to zjevně protiústavní, což konstatovala i Legislativní rada vlády. První pokus byl tedy zrušen. Rok starou radikální představu o okamžitém konci stávající rady už opustilo. Zvláštní ovšem je, že radních teď má být naopak víc. V okamžiku, kdy novela vejde v platnost, Senátu nic nebrání své 3 radní zvolit a 18 dosavadních i nových radních už 7. června bude volit generálního ředitele. A o to se patrně hraje, jak je v článku Daniela Kaisera. Ale připomněl nám, vám, že vlastně ta snaha tady byla před rokem. Jasně se konstatovalo, že to je protiústavní. A teď se tady vlastně jde s druhým pokusem. Takže to je taková za mě zvláštnost číslo jedna, tohleto.
To byla z jejich strany vyloženě facka do tváře všem rodinám s malými dětmi. Vzkázali jim tím, že je jejich vážné finanční a sociální problémy vůbec nezajímají a že je řešit nebudou - ať si poradí sami, řekla jim v podstatě Fialova vláda. Bohužel, nebyl to žádný vládní ojedinělý exces v tomto směru. Přitom prorodinná politika by měla být naprostou politickou prioritou napříč politickým spektrem, i třeba vzhledem k dalšímu závažnému tématu - budoucí udržitelnosti důchodového systému. Pro nás v SPD prorodinná politika naopak jasnou dlouhodobou prioritou je a prokázali jsme to konkrétními čin, konkrétními návrhy zákonů, které jsme do Sněmovny předložili více než před rokem, a vládní koalice je odmítá nechat projednat. Dalším takovým systémovým krokem, jehož zavedení navrhujeme, je zavedení státem garantovaných půjček pro pracující rodiny s dětmi za výhodných podmínek se snižováním splácené částky vždy po narození dalšího dítěte v rodině a také poskytnutí příspěvku na splácení hypotéky v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. To vše je mimochodem součástí našeho programového dokumentu SPD s názvem Rodina na prvním místě, který jsme zveřejnili už před více než třemi lety. Pracujícím rodičům chceme rovněž zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. No, to je otřesná vláda. A co tím vším tato neuvěřitelná vláda vlastně lidem říká? Fialova vláda říká lidem toto: Podívejte se, kolik lidí jsme za rok našeho působení dokázali dostat do vážných problémů, chudoby a bídy, protože musím k tomu dodat, že nic jiného to neznamená. Myslím, že v tuto chvíli by se celé zemi ulevilo. Ale zpět k našemu hlavnímu tématu této opoziční schůze. Velmi aktuální je také otázka zvýšení přídavku na děti pro pracující rodiny a také zjednodušení přístupu k němu, protože nyní na ni dosáhnou jen rodiny s nejnižšími příjmy a mnoho rodin s dětmi, které jsou ve velmi složité situaci, na tento příspěvek nemá nárok. V této souvislosti stojí za zmínku i to, že v sousedním Německu mají nárok na přídavek na dítě všechny rodiny bez ohledu na výši jejich příjmů a že tento přídavek tam byl na konci loňského roku výrazně zvýšen. Ale my to víme, my v SPD to víme. Slyšíte dobře - nikoli díky sociální pomoci státu a vlády, ale díky podpoře od soukromé organizace. Hnutí SPD prosazuje zvýšení rodičovského příspěvku, ale Fialova vláda to nechce. Někdy se v noci vzbudím a jdu se na balkon vybrečet.
Ještě jedno přednostní právo, pan místopředseda Havlíček.
Pane ministře, vy mi z toho pořád utíkáte. Proč jste hlasovali pro rozšíření emisních povolenek na domácnosti a proč jste hlasovali pro snížení počtu emisních povolenek?
V tuhle chvíli se nikdo s přednostním právem nehlásí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh usnesení přijat nebyl a nebyl schválen pořad schůze.
On mi říká: No vidíš, já jsem volal jako předseda opozici pravidelně. Drahé potraviny, zvýšení rodičovského příspěvku, zákaz aut se spalovacími motory, problém České pošty, vás to prostě nezajímá.
Česká republika ještě nikdy v novodobé historii nezažila tak prudký růst cen jako letos v lednu. Na tomto rekordním zdražení se podepsaly zejména ceny elektřiny, ale v závěru za nimi i ceny potravin. Ve stejné době v Evropě už ceny naopak stagnují či klesají už třetí měsíc po sobě. Zvyšování cen za potraviny v západní a střední Evropě je oproti České republice maximálně poloviční. Samostatnou kapitolou je aktuálně například ovocnářství. Poláci to také nevyrobí za ceny, za které to vyrobí naši sadaři, ale protože mají exportní dotace, tak mohou si dovolit cenu snížit a nabídnout ji řetězcům. Štěpán Chára, výkonný ředitel sadařské firmy Bohemia Apple, například kritizuje pro server Seznam Zprávy ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Výkupní cena jablek se ovšem pohybuje v rozmezí 11 až 18 korun za jeden kilogram. No jasně, protože je chtějí udržet, chtějí udržet ty sady, protože zemědělství se rovná i životní prostředí a jsou to spojené nádoby. Rok 2022 byl přitom se 138 000 tun jablek pro české sadaře rokem rekordním úrody. To je neskutečné. Ale zpět k cenám potravin obecně. "Myslím, že by měl více pracovat antimonopolní úřad," říká ekonom Štěpán Křeček. A antimonopolní úřad pracuje a já s tím souhlasím. Co s tím dělá ministr zemědělství a vláda? Jelikož jsem slušně vychován, odpovím, že nic, i když se nabízí mnohem peprnější výraz. A jak k problému zdražování potravin přistupují okolní státy a evropské země vůbec? Kromě toho, že mají na potraviny mnohem nižší daň z přidané hodnoty než Česká republika, kde je tato daň naopak nejvyšší v celé Evropě, zatímco ve všech sousedních státech je výrazně nižší a v Polsku či Chorvatsku je u některých základních potravin dokonce nulová, podnikají i jiné důležité kroky. Řetězce souhlasily s tím, že budou po dobu tří měsíců nabízet nejnižší možné ceny u souboru vybraného zboží. A není to žádný fejk, informovala o tom například renomovaná agentura Reuters. Ministr uvedl, že objem těchto slev bude v řádu stovek milionů eur, a v červnu představitelé vlády a řetězců situaci znovu přezkoumají. Tady žádná zrovna není. Proto jednoznačně odmítáme, že by čeští pěstitelé a chovatelé zdražovali českým zákazníkům potraviny, a to je tady potřeba jasně říct. Promítají se do nich vedle cen zemědělských prvovýrobců dále náklady a přirážka zpracovatelů, náklady na dopravu, na skladování, a především náklady a přirážka velkých obchodů." A samozřejmě z krátkodobého hlediska jsou nejmarkantnější příčinou růstu cen některých potravin, typicky u zeleniny či pečiva, astronomické ceny energií a nedostatečné, příliš vysoké vládní cenové stropy. A já dám prostor ještě dalším řečníkům, takže vám děkuji za pozornost.
Moc děkuji, vážený pane předsedající.
Dobrý podvečer. Vystřídali jsme se v řízení schůze, takže vás všechny zdravím. Další s přednostním právem vystoupí pan ministr dopravy Martin Kupka.
Hovořil tady o zradě - tak on se tady dopustil zcela jasné zrady na zdravém rozumu a ukázal, že mu už vůbec nezáleží na tom, jak jsou věci ve skutečnosti. Mohl bych si tady otevřít kancelář na uvádění jeho lží na pravou míru a zmíním jednu, která by přece musela opravdu vytočit každého, kdo alespoň trochu čte základní informace a zprávy. Zmínil, že Česká republika podporovala a prosazovala Euro 7 a že to učinila Fialova vláda. Lež jako věž. K vystoupení pana místopředsedy Havlíčka: to byla ve skutečnosti vzletná kritika, ale vzletná kritika vlády Andreje Babiše, a vy to, pane místopředsedo, velmi dobře víte. A další důležitá věc, právě výjimka pro spotřebu syntetických paliv ve spalovacích motorech. Jenom připomenu, k čemu se zavázala vláda Andreje Babiše. Děkuji za pozornost a v tomto ohledu pevně doufám, že se dočkáme spíše konstruktivní a efektivní podpory než nesmyslných a lživých útoků.
Soubor navrhovaných závazných nařízení Evropské komise zvaný norma Euro 7 je pro SPD, a hlavně pro Českou republiku a její budoucnost naprosto nepřijatelná. Její schválení by znamenalo zásadní ohrožení automobilového průmyslu, který je páteří českého hospodářství, když produkuje cirka 10 % hrubého domácího produktu. A nejde jen o ohrožení výroby osobních automobilů, ale i výroby nákladních automobilů a autobusů. Možná to není tolik známé, ale faktem je, že Česká republika je doslova autobusovou velmocí.
Opravdu poprosím o dodržování času. A nyní pan poslanec Milan Brázdil, připraví se paní poslankyně Peštová. To byl pan poslanec Brázdil a nyní paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Stále jsme ve faktických.
No, tato schůze, nebo respektive o České televizi a Českém rozhlasu už je to třetí mimořádná schůze, pokud se nepletu, myslím si, že se nepletu. Proč to necháváte ex post? A byla by to taktéž mimořádná schůze. Protože to je to vydírání právě.
Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím.
Já také děkuji. Nejdříve schvalme je a potom se vraťme k tomuto zákonu, aby to nebylo samozřejmě takhle podezřelé. Nový zákon o České televizi, ta velká novela zákona o České televizi, kde může být samozřejmě zahrnuta i tady tato malá novela, tak ta určitě bude v tomto volebním období, to je veřejný slib pana ministra Baxy a už se to určitě na ministerstvu píše. A my jsme k tomu také přizváni, i když jsme neměli jedinou schůzku, ale pan ministr Baxa říkal, že k tomu budeme přizváni a že se týká toho zpolitizování. Bohužel je to tak. Bylo to před několika měsíci, kdy jste Radu České televize zpolitizovali tím, že jste volili aklamací nové radní České televize. Pokud tedy máte ty bohulibé úmysly, tak já bych to otočil a navrhuji procedurální hlasování. A to takové, že bychom přerušili projednávání této novely zákona o České televizi a o Českém rozhlase do doby, než budou schváleny dvě zprávy o činnosti České televize.
Jenom tedy si poznamenávám váš návrh... do doby, než budou schváleny obě zprávy. Prosím. A pan poslanec Letocha chce také protinávrh.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést také protinávrh k tomuto návrhu na přerušení projednávaného bodu s názvem novela zákona o České televizi a o Českém rozhlase, sněmovní tisk 263, a to podle zákona o jednacím řádu.
Ještě je zájem o protinávrh nebo o odhlášení? Teď nerozumím těm zvednutým rukám. O náhradní kartu. Mám tři protinávrhy, jeden výchozí návrh a s náhradní kartou číslo 37 bude hlasovat pan poslanec Michal Kučera. Prosím, přihlaste se opět svými registračními kartami. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Druhý protinávrh, pana poslance Letochy, přerušit dnes do 9.53 minut. Kdo je proti?
Můžeme jít dál - energetické budovy. Co je pravda, je to, že je to příliš brzy, respektive že ten tlak je takový, že nic jiného nezbývá. Kdyby se motivovalo, tam bych to chápal více. Na základě jakých fakt, jakých dat? Mimo jiné tam byli zástupci i tehdejší opozice - velmi rozumní lidé. Jednoduchá matematika, proč z ní nevycházíme? Proč nás musí ČEPS v tuhletu chvíli stavět do latě? Ne nás, ale vládu, abych byl přesný, a jejich závěr je jasný. Pokud půjdeme cestou Fialovy vlády, import elektřiny bude extrémně drahý, a co hůře, hrozí, že nebude brát odkud. Tak když už neberete vážně opozici, prosím, berte aspoň vážně energetické odborníky. ČEPS je státní organizace, nejsou to žádní ideologové, jsou to rozumní lidé, kteří to mají dobře propočítáno, a konečně i jejich podklady byly základem pro to, jak rozhodla uhelná komise. Mimo jiné, tu jste nesvolali za rok a půl ani jednou. Ano, jedná se o ty syntetické motory a tak dále, nechci chodit do detailu. Ale v každém případě, proč se tak nezahájilo za nás? A proč jsme se ještě dodnes nepřipojili k těm čtyřem zemím, pokud mám poslední informace ze včerejšího Política, což je Německo, Itálie, Bulharsko a Polsko? Já doufám, že se k nim připojíme, alespoň mám signály z vlády, že by tak mohlo nastat. Zatím tak nenastalo, tak vás vyzýváme k tomu, abyste tak učinili. Obecně se připojujeme k zelené politice, kdy mi to připadá, že letíme hlavou proti zelené zdi, protože to přece je už úplně absurdní, co se zde začíná odehrávat. Volkswagen podle posledních informací se rozhodl nebo rozhoduje o tom, že nakonec gigafactory nebude budovat v zemích, jako je Česká republika nebo Evropa nebo východní Evropa, ale že je zinvestuje ve Spojených státech. Prosím pěkně, domysleme si jenom, co z toho vyplývá? Evropa likviduje svůj průmysl. Ale proč jsme tedy dělali všechna ta opatření v rámci našeho předsednictví? Vždyť my jsme šli příkladem, my jsme za to byli pochváleni ještě. Proč tak nastává? A to je to špatné. To je to, co my tady pořád říkáme, že dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti evropského průmyslu. A já si dovolím jenom zeptat, prosím, pane premiére, při všech našich různých půtkách, které máme, jsem vás osobně považoval za člověka, který zejména v této oblasti byl racionálně uvažující. Když si pustím to, co jste říkal ještě před pár lety, dávalo to v této oblasti, znovu říkám, podle mého názoru celkem hlavu a patu. Proč jste nyní tak otočil? Proč se stáváte jako premiér obhájcem různých aktivistických a progresivistických idejí? Proč vaši ministři nejednají podle slibu, který jste dal, to znamená, že nedopustíte? Ale to, co se děje teď, to je dáno tím scénářem, někdo tomu říká Fit for 55, ale to je jedno, to je dáno tím prováděcím mechanismem, a u toho jste vy. Vy jste toto zdědili a mohli jste s tím pracovat.